Dlouhodobě laxní a neefektivní přístup vlády, jejíž činnost v tomto ohledu zastupuje a garantuje MPO, pozoruji již několik let. Pro vaši informaci, v České republice je nyní ještě více než 7 000 tzv. bílých míst, zjednodušeně sídelních oblastí bez vysokorychlostního internetu. A to považte, k dispozici bylo tehdy celkem 14 mld. korun. Můžeme se ptát, kde se stala chyba, přičemž odpověď není složitá. Peníze se nevyčerpaly kvůli nevhodně nastaveným podmínkám. Ostatně tento požadavek si můžeme přečíst i v programovém prohlášení vlády, kde je doslovně uvedeno: "Dobudujeme vysokorychlostní internetovou síť po celé České republice. Důležité je, aby stát vytvořil takové podmínky, které budou operátory motivovat k dostavbě sítí i tam, kde dnes připojení není."
Vím, že někteří kolegové na hospodářském výboru s tím mají mentální problém a hovoří o výrazných nákladech navíc. Požádal o to management firmy. Možná to vidíte v terénu. Byly to původně takové žlutomodré barvy, nyní do oranžova, takový ten moderní styl výhybek. Probíhá to, děje se to. Já jsem tu nebyl, ale původně jsem tedy jejich autorem a za sebe chci ještě zmínit dva. Také jsme se tomu na výboru věnovali. Je to jakási křivka, kde s rostoucí vzdáleností roste i výška onoho stromu.
Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr také nemá zájem o závěrečné slovo. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích.
Děkuji za slovo. A tím bychom už je nezařazovali do naší procedury. Teď jsem vám podal špatnou informaci. Tam není ta totožnost.
Kdo je proti? Děkuji vám. A nyní tedy můžeme legislativně technické návrhy. Návrhy byly schváleny. A nyní to nechám na vás, pane zpravodaji.
Děkuji za slovo, dámy a pánové. Tady se bavíme o třech operátorech. A já si myslím, že to je dobře. To si myslím, že pro lidi bude velmi zásadní věc. Já to znám z toho bankovního prostoru. To znamená, nezávislá srovnávací kalkulačka, jejímž cílem nebude obchod, který nepovede někam, ale jejímž cílem bude najít nejlevnější nabídku na základě nějakých parametrů. Já vás, kolegyně, kolegové, nebudu zdržovat. Právě v této chvíli vyšla nějaká zpráva, která zastíní zřejmě ten zákon o elektronických komunikacích. Všichni koukáte na mobily. Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou pan poslanec Schiller. Prosím, máte slovo. Prosím všechny poslance, aby respektovali jednací řád Poslanecké sněmovny a respektovali také to, k čemu je určena faktická poznámka, jak je vymezena. Má se v ní reagovat na to, co bylo řečeno v rozpravě. Budeme pokračovat v rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Já se vrátím k projednávané novele zákona o elektronických komunikacích a dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem klubu Občanské demokratické strany k tomuto zákonu. My tento zákon od začátku podporujeme. Tento návrh to sám o sobě všechno nevyřeší. Bude zejména, pane ministře, záviset na podmínkách pro nového operátora, ale jednodušší převod čísel může být jeden z faktorů. A samozřejmě zvýšení konkurence, potenciál snížení cen a menší svázanost občanů ke stávajícím operátorům, to je pro nás hlavní důvod, proč tento návrh má naši podporu. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Po panu poslanci Munzarovi vystoupí pan poslanec Luzar, připraví se pan poslanec Koten.
Procedura nebude úplně jednoduchá, protože jednotlivé pozměňovací návrhy se vzájemné doplňují, ale také vzájemné vylučují. Na začátku nám v tuhle chvíli odpadá potřeba věnovat se legislativně technickým úpravám, protože v rámci třetího čtení žádné takové nezazněly.
Doufám, že jsou všichni seznámeni s navrženou procedurou. Jsou nějaké protinávrhy nebo návrhy na úpravu navržené procedury? Kdo je proti? Takže teď zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Děkuji. Prosím další návrh. Děkuji. Stanovisko výboru?
Nepřijal stanovisko. Pardon, souhlas.
Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Stanovisko? Děkuji. Děkuji. Myslím si, že je to vše. Děkuji. Kdo je proti?
Věcně je to stále o možnosti provozu drážních vozidel bez strojvedoucího, ale je to jen úprava dalšího paragrafu.
Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nyní se táži navrhovatele pana poslance Jana Birke, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemáte zájem.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych tady chtěla mluvit o této novele, která se týká vodního zákona. V podtitulu jsme používali označení malá vodní díla, ale ve skutečnosti jde o velikou rozlohu, až dva hektary. To znamená, když si představíte tu velikost, tak je to velikost až tří fotbalových hřišť. To tady zmiňovala kolegyně Fialová. Může se stát, že daná stavba nějakým způsobem ovlivní vodní režim v té krajině natolik, že někdo o vodu přijde, někde se mohou zvednout podzemní vody natolik, že zaplaví sklepy ve vesnici, která je třeba v blízkosti té vodní stavby. Velmi dobře chápu, že lidé si chtějí stavět nějaké vodní zásobárny, chtějí budovat malé vodní plochy, které jim pomohou řešit právě období sucha. Když si představíte tu rozlohu, je to pořád ještě poměrně velký rybník, je to ještě poměrně velká terénní úprava.
Já tomu rozumím, lze to tak brát. Jenže stejně tak my dnes nedokážeme předvídat, co se na trhu za pár let bude dít. Podmínky aukce kmitočtů a budoucího rozvoje 5G sítí, které jsou v těch podmínkách velmi důležité, nastavujeme nyní na budoucích 15 let. To je při ohromně rychlém rozvoji nových technologií velmi dlouhá doba. Před několika dny přišla z Evropské komise poměrně dost kritická zpráva, kterou sleduje celá telekomunikační Evropa, týkající se situace sdílení sítí u nás. A zpráva hodnotí, že toto sdílení sítí omezuje hospodářskou soutěž a brání inovacím a velmi pravděpodobně budou muset daní operátoři toto sdílení nějak řešit a své sítě nějakým způsobem rozdělit. A jak jsem říkal, my dnes opravdu nevíme, jaké smlouvy a formy sdílení sítí či kmitočtů se budou vymýšlet. A trh bude v té době několik let pokřiven a může to skončit i tak, že to jednoho z operátorů poškodí natolik, že třeba bude chtít skončit nebo bude mít nějaké velké ekonomické problémy.
To byla poslední přihláška do rozpravy. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova?
Děkuji za slovo.
Teď, v tuto chvíli deset minut.
Nutno zdůraznit, že dle článku 59 Ústavy je součástí prezidentského slibu, že bude úřad zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Osočení prezidenta republiky z porušení Ústavy je tak v přímém rozporu s prezidentským slibem jakožto součástí našeho ústavního pořádku. Žalovanými skutky prezidenta nedošlo k hrubému porušení Ústavy. Není splněna časová podmínka. Prezident se pohybuje konstantně v tradičních mantinelech nevybočujících z rámce Ústavy. To už jsem tady říkal několikrát.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, vážení senátoři, dovolte mi, abych vás seznámila se stanoviskem poslaneckého klubu sociální demokracie. Poslanecký klub sociální demokracie aktivně nepodpoří Senátem předloženou žalobu na prezidenta republiky. Vede nás k tomu následující právní hodnocení a také politické hodnocení věci. Právní hodnocení. Sněmovna musí podle Ústavy souhlasit s žalobou, aby ji mohl posoudit Ústavní soud. Souhlas dalšího ústavního aktéra, ať Senátu u ústavních soudců, či Sněmovny u žaloby na prezidenta republiky, neznamená, že nedojde k hodnocení a posuzování obsahu návrhu. Další ústavní aktér je tam právě k tomu. Seznámili jsme se podrobně s návrhem žaloby. Za skutky porušující Ústavu pokládáme nejmenování a neodvolávání ministrů na návrh předsedy vlády. Přímá volba prezidenta a posílení některých jeho kompetencí se totiž netýká jeho moci nad vládou. Naopak, touto poslední velkou změnou Ústavy byl předseda vlády posílen. Návrh na odvolání ministra je jeho oprávněním a prezident republiky zde má Ústavou uloženou povinnost konat. Stejně tak návrh na jmenování ministra je oprávnění premiéra. V obou případech jde o to, že je to předseda vlády, kdo exekutivně vládne vládě a republice, vláda se zodpovídá Sněmovně. Jsme parlamentní demokracií. Ústavní žaloba tvrdí hrubé porušení Ústavy. Většina skutků vypadá jako telefonní seznam hříchů prezidenta republiky v rovině odlišných politických názorů, ideologie či vidění světa. Většinu skutků poslanecký klub nepokládá za porušení Ústavy, natož hrubé porušení Ústavy. I když některé v ústavní žalobě politické názory mohou plně odpovídat politice sociální demokracie a hlásí se k nim i poslanecký klub, ústavní žaloba není prostředek pro soutěžení na politickém kolbišti. To jsou v parlamentní demokracii volby. U porušení Ústavy, o které nemá poslanecký klub sociální demokracie pochybnost, to je nejmenování a neodvolávání ministrů, se ale opakuje jedna ústavně významná okolnost, a sice že se předseda vlády mající ústavní oprávnění k obraně Ústavy a postavení vlády rozhodl těchto nevyužít a současně svými kroky vytvořil prostor pro politickou diplomacii, nebo možná politické spojenectví mezi předsedou vlády a prezidentem republiky. Nedošlo k podání kompetenční žaloby, naopak předseda vlády sám opakovaně konal v souladu s avizovaným stanoviskem prezidenta republiky. Prezident republiky a předseda vlády jednali v politickém souladu. Ústavně má konat při obraně vlády a jejích ústavních kompetencí, a tím i povahy parlamentní demokracie, právě a v prvé řadě předseda vlády. Nyní mi dovolte ještě politický komentář. Navrhovatelé říkají, že se nikdo nepostavil krokům prezidenta republiky, pouze Senát. Také slyším, a samozřejmě nejsem za to ráda, že sociální demokracie sekunduje rozebírání parlamentní demokracie. Obé musím radikálně odmítnout. Nikdo kromě sociální demokracie v tomto i v minulém období nevzdoroval krokům prezidenta republiky ústavními či konkrétními politickými kroky a nikdo nevzdoroval a nepokračoval v obraně Ústavy a formy parlamentní demokracie přes politické ztráty tak jako sociální demokracie. Ústava se totiž nechrání jen žalobami. Ústavní aktéři, orgány i činitelé mají chránit Ústavu a jednat podle ní. Bez jejích kroků a za jiného složení vlády by se možná, anebo spíše zcela jistě - vystoupení některých řečníků mě o tom přesvědčuje - možná stala praxe jmenování a odvolání ministrů v gesci v rukou prezidenta běžnou. To se však nestalo. Stejně jako nedošlo k dalším skutkům typu neodvolání ministrů. Ministr Babiš (?) i ministr Staněk byli prezidentem odvoláni. Nedošlo ani k výměně hlavy minulé vlády s tím, že by vláda zůstala dále pracovat kromě premiéra ve stejném složení. Nedošlo k tomu. A to se samozřejmě nestalo automaticky. Dovolte mi tedy říct závěr, sociální demokracie je přesvědčena, že prezident republiky porušil Ústavu u nejmenování a neodvolání ministrů ve funkčním období této vlády. Senátoři odmítli podání takové jednoskutkové žaloby. Zde s odkazem, že žaloba je již podána.
Jsou věci, které i pro mě jsou úplně diskutabilní. Nicméně neexistuje žádný precedens. Žádná žaloba tady nikdy nebyla. Nemáme na čem stavět. Můžeme vycházet ze zvyklostí, nicméně ty zvyklosti někdo musí nastavit. Nikdo z vás tady neumí říct, zda ta žaloba je dobrá, či špatná, tak, aby to dokázal posoudit jako Ústavní soud. Ani já nevím, jestli ta žaloba je relevantní, či nerelevantní, zda všechny body jsou v pořádku, či nejsou. Ale vím jednu věc, protože dlouho působím ve správním soudnictví: že pokud sedm bodů bude špatných v jakékoliv žalobě, ale osmý bude pro soud dostačující, stačí to k tomu, aby soud rozhodl ve prospěch žaloby. Tady se nejde na procenta, kolik bodů je dobrých a kolik špatných, jeden jediný bod stačí k tomu, aby žaloba, jakákoliv žaloba, i žaloba na prezidenta byla úspěšná. Všichni velmi dobře víte, kdo jmenoval Ústavní soud. Ústavní soudci jsou jmenováni prezidentem. I přesto, že jsou jmenováni prezidentem, věřím, že budou nestranní, pokud vy jim dáte šanci tu nestrannost projevit. Abychom se neuráželi, protože urážkami nic nevyřešíme.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Senát požádal Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s podáním ústavní žaloby proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi k Ústavnímu soudu pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku podle článku 65 Ústavy České republiky. K žalobě samé. K jednotlivým skutkům jsou doloženy důkazy, a to převážně zprávy ČTK. Dále jsou ve velmi malé míře zastoupeny tiskové zprávy Kanceláře prezidenta republiky, případně jiné tiskové zprávy a zprávy z médií. Po vymezení jednání následuje odůvodnění jednotlivých skutků, stať k projednatelnosti návrhu a na závěr stať k materiálnímu znaku ústavního deliktu. Článek 65 odstavec 2 Ústavy České republiky uvádí, ve kterých případech může být podána ústavní žaloba na prezidenta. Těmito důvody jsou Senát navrhuje podání ústavní žaloby pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součástí ústavního pořádku. Hrubým porušením se míní tak závažné porušení, za které Ústavní soud může rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost znovu jej nabýt. Jakmile by byl nález, kterým bylo ústavní žalobě vyhověno, vyhlášen, ztrácí prezident republiky prezidentský úřad a způsobilost znovu jej nabýt. Doporučuji, by
Děkuji paní zpravodajce a konstatuji nejdříve, že došly další omluvy předsedovi Poslanecké sněmovny. Nejdříve se přihlásil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.
Děkuji za slovo. Když jsem zvažoval, jak pojmout svůj projev, tak samozřejmě jsem mohl postupovat bod po bodu, hledat právní nedostatky v materiálu, který máte před sebou, a dá se tam najít. Mohl jsem se také věnovat třeba jednotlivým politickým motivům jednotlivých senátorů. Ale já před vás předstupuji s ambicí ovlivnit atmosféru dnešního jednání, protože, vážené poslankyně, vážení poslanci, je to poprvé v dějinách, co Poslanecká sněmovna projednává žalobu proti prezidentu republiky. Je to historická chvíle z pohledu dějin naší ústavnosti. Možná si to v tom každodenním shonu tak neuvědomujeme, a proto je logické se zamyslet nad smyslem žaloby i nad přístupem k této věci. Prezident republiky je stejně jako my volen občany.
Některé členy přijímá, některé nepřijímá, některé odmítá dlouhodobě odvolat. Může podat kompetenční žalobu. Kdyby ji podal, možná bychom tady nemuseli dneska řešit tuto ústavní žalobu. Premiér se rozhodl ji nepodat. Je to v zájmu Poslanecké sněmovny. Je to v zájmu Parlamentu. Je to v zájmu budoucnosti každého poslance a každého, kdo půjde do voleb do Poslanecké sněmovny. Když dneska ústavní žalobu nepodpoříte, rozhodujete za Ústavní soud. A co v tu chvíli říkáte? Že vám nevadí, že prezident po příštích parlamentních volbách, nebo možná i dřív, nebude respektovat výsledek voleb. Dokonce to nemusí být ani člověk, který se voleb účastnil.